Až následující den někoho napadlo vzorky odebrat, a tak vzali jeden jediný. Tipujete správně, byl to právě vzorek od společnosti Energoaqua, to byla ta vyúsť kanálu z Rožnova, a tu firmu následně po několika měsících obvinila policie. Strana 23, kde popisujeme, že rybáři nahlásili výrazně pozdější čas příjezdu lidí z České inspekce životního prostředí, než jak uvádí sama inspekce. Strana 10, která potvrzuje, že v den havárie neexistovala mapa vyústí vedoucích do Bečvy. Strana 6 - do Dezy se nakonec zajelo, ale jen pro okometrickou kontrolu lagun, vzorky jako kdyby tam někdo zakázal odebírat. A o čem se v naší zprávě nepíše? Třeba o vyšetřovateli Bečvy, který kauzu komentuje na sociálních sítích a emotivně očerňuje všechny, kteří mají jiný názor než on. Řeč je o panu Hovorkovi, který se mimochodem pokusil minulý měsíc sám odvolat. Nebo o slavné větě pana ministra Brabce, že najít původ otravy je otázkou hodin. Před týdnem se ke mně dostala informace o stovkách mrtvých ryb na Chrudimce a o podivném mlčení, které je s kauzou spojeno. Ani měsíc po havárii není jasné, co se stalo. Mě se Bečva osobně dotýká, nejen proto, že žiju ve Zlínském kraji. Celý rok bojuje za to, aby se Bečva vyšetřila, a já jeho snahu velmi oceňuji, protože i on patří k těm, že Bečva skutečně nezapadla. Mluvil jsem s místními, kteří kolem řeky žijí a jsou znechuceni z tyjátru a mlžení státních úředníků. Mluvil jsem s novináři, kteří nevycházejí z údivu nad tím, co všechno se v této kauze děje a zatajuje. Pro mě jsou to pochybení, která nelze odpustit ani přehlédnout. Jak na zprávu vyšetřovací komise reagoval Andrej Babiš? No, označil nás za lidový tribunál. Jak reagoval ministr životního prostředí Brabec? Všichni, kdo se o kauzu zajímají a upozorňují na nesrovnalosti, jsou osočováni a pranýřováni. Za rok se v tom podle mě neudělal žádný posun a to je něco, co by měli vědět lidé a co bychom si měli opakovat a uvědomovat hlavně my tady ve Sněmovně. Bečva nevyšumí, ale díky obyčejným lidem, ne díky Babišově vládě.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Chápu, že se to určité části této Sněmovny nelíbí, a chápu, že se tady bude používat jeden jednoduchý argument - blíží se volby, vytáhlo se jednoduché předvolební téma. A já bych to chtěl úplně otočit. Bečva je typickým příkladem toho, že agrofertizace naší společnosti není žádný prázdný pojem. Jedná se o systémový problém naší společnosti, ne o jeden jednotlivý problém, který teď tady řešíme. To, jakým způsobem postupovala Česká inspekce životního prostředí, ale pravděpodobně i policie, je absolutně skandální. Jak je možné, že nemáme jediný jeden vzorek, který byl odebrán přímo pod Dezou? Jak je možné, že ve fabrice A policie zadá už pátý den velmi sofistikovaný posudek? Co měl ukázat? Že je vinna Energoaqua? A v té druhé fabrice, ve fabrice B, se spokojila s tím, že u nich k žádné provozní události nedošlo? S prostým konstatováním? Aby se o několik dnů či měsíců později ukázalo, že to byla jednoduše lež a problém v Deze každopádně byl? Tohle ale, přátelé, není jenom problém Bečvy. Tohle je krádež veřejného prostoru. Tohle je krádež perspektivy a budoucnosti pro lidi, kteří v tomhle státě chtějí svobodně žít. Současná reprezentace vnímá stát už jenom jako masu, masu lidí, které dáme nějaký dáreček, většinou předvolební, a potřebujeme od nich procenta do voleb, do volebního klání. To je to, oč tu běží. Ale zájem jednotlivce, zájmy lidí, kteří mají rádi přírodu, kterým jde o jejich vlastní okolí a kterým jde v této společnosti také o elementární spravedlnost, ten už nikoho nezajímá. Svobodomyslný člověk v této zemi po vládě hnutí ANO ztratil jakoukoli perspektivu a naději, že se v téhle společnosti, v té špatné náladě dá žít. Ztratili jsme důvěru v systém a v naše instituce. Bečva jednoduše ukazuje, proč Andrej Babiš nemá být v politice. On sám řekl, že když nebude vládnout, odejde z politiky. To je nabídka služby občanům? Kandiduji ve volbách a říkám - když nebudu vládnout a budu sedět v nudné opozici, tak to už není žádná práce, která by mě bavila? Jedinou mojí motivací je mít moc a tu moc užívat takovým způsobem, jako předvedl třeba v kauze řeky Bečva? Tohle přece nechceme. Tohle přece musíme změnit.
Za chvilku požádám, aby Sněmovna umožnila promluvit panu řediteli Geussovi, který tady je, čeká. K ministerstvu směřujete jedinou a ta je pochvalná, ale já jsem samozřejmě největší škůdce. To řešili lidé, kteří tam pracují 20 let. Já jsem z toho fakt smutný, kvůli těm lidem, ne kvůli sobě a ne kvůli vám, my si to tady vybojujeme spolu. Jak už jsem říkal, tento případ povede k určité změně legislativy a o tom se bude diskutovat v této Sněmovně. Tak to je nádherný protimluv, když v zásadě první větu řekne: Já to chci zasadit do toho širokého politického kontextu, jak jsou ta chapadla prorostlá. Ale vám od začátku šlo o to, abyste tam vymáchali ty lidi. Pan předseda Jurečka a s tím (?) řekl: Ano, za amatéry jsem se omluvil, respektive to jsem myslel jinak. Myslel jsem amatéři ve vyšetřování, ne jako celkově amatéři. Nicméně to pochybení a to poučení legislativní, ano, ano. To jsme udělali a děláme a tady může rozhodně komise počítat s naší spoluprací a také jsme ji dali. Dali jsme komisi všechny informace, které jsme měli. A mimochodem, policie sama říká, že když srovná některé jiné kauzy, a možná i méně složitější, než je tahle, tak prostě to vyšetřování směrem k obvinění trvalo i delší dobu. Takže vy tu inspekci na jedné straně haníte, ale tady jste to neřekl. To je dvoustupňové řízení, to je odvolací orgán. Tady totiž inspekce dává pokutu a pak se k tomu vyjadřuje takzvaný orgán výkonu státní správy. Tomu já nevelím, protože to jsou zcela nezávislí lidé, kteří samozřejmě jsou ten druhý stupeň státní správy. A vy jste také snížili důvěru nejenom v inspekci, ale samozřejmě i v Policii České republiky. Pan kolega Blaha hovořil o zakrývání důkazů. Tato Sněmovna vytvořila obrovský precedens do budoucnosti, kdy udělala vyšetřovací komisi k živému policejnímu spisu, a tady už vidíme ty důsledky. Ale musím říct, že ty věci, které se tady dějí i kolem té zprávy, mě opravdu vytočily, protože já mám naprosto čisté svědomí. A to, co se tady prostě předvádí, to očerňování, obviňování, to je fakt hnus.
Je to tak? Zazněl zde návrh na to, aby mohl v rozpravě vystoupit a být zde přítomen pan inženýr Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, abychom mohli tento návrh odhlasovat. Žádost o odhlášení - všechny jsem vás odhlásil.
Soudní znalec byl komisí navržen k tomu, aby poslala dopis ministryni spravedlnosti, aby soudní znalec pan Klicpera byl vyřazen ze seznamu soudních znalců a bylo s ním zahájeno správní řízení. Včera nám odpověděla paní ministryně spravedlnosti, že Ministerstvo spravedlnosti i bez podnětu komise toto řízení už dávno zahájilo. Toto by bylo ale dost podstatné si ujasnit pro důvěryhodnost těch orgánů. Jeden z nich nemůže mít pravdu. Pane ministře, omlouvám se, ale to, jakým způsobem Česká inspekce životního prostředí přistoupila k práci sněmovní komise, je pohrdání touto Sněmovnou a vy sám jste to řekl - zatímco vy údajně nemáte všechny důkazy, nemáte spis, tak ta komise jej měla, a proto jsme došli k závěrům, ke kterým jsme došli.
Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu, který je již otevřen podle mých informací. Nyní by tedy měla v rámci řádného projednávání předloženou zprávu vyšetřovací komise uvést předsedkyně této komise, paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Poté by znovu vystoupil pan zpravodaj vyšetřovací komise, pokud bude mít zájem. Nyní tedy budeme pokračovat.
Budu velmi stručný. Důrazně žádám o to, aby tady pan ministr životního prostředí přestal napadat komisi a její závěrečnou zprávu. Ty jasné závěry jsou opřené o konkrétní důkazy a fakta.
Další nesrovnalost - ale těch nesrovnalostí je samozřejmě mnohem víc: zpráva uvádí, že chyběla rychlost odběrů. Ty byly údajně provedeny až kolem 17. hodiny. Zpráva rozsáhle prezentuje domněnky zástupce rybářského svazu pana Pernického, ale i dalších, a to už jsem říkal, že ČIŽP Olomouc na místě nebyla ve 14.29, jak tvrdí, ale v 16 hodin, jak si myslí člen rybářského svazu. Pro mě neuvěřitelné! Prostě tam si někdo myslí, že tam tu inspekci neviděl, a samozřejmě se bavíme o poměrně dlouhém toku a on toho člověka z té inspekce ani neznal osobně, tak jak ho mohl poznat? Stejný člen rybářského svazu, a to je zajímavé tvrzení, to se objevilo i mnohdy v médiích, že byl na místě cítit chlor. Toto ovšem popírají, jak je uvedeno ve zprávě, jak hasiči, tak všechny vodoprávní úřady i zástupci povodí, a zprávy navíc uvádí, že rybáři o přítomnosti chloru začali mluvit až dva dny po havárii. Takže co to je za záhadu? Je to tam. Ale víte proč? Ale to už se nepíše! Protože hasiči už měli podobné vzorky ze stejného místa i času, a navíc řádně odebrané. Tam jsou totiž všechny ty věci, které jsou nahozené jenom z jedné strany, ale to, co se tam nehodí, už tam není. To se neověřovalo, to se věřilo. Dále zpráva konstatuje - to je zajímavé, bavme se o prevenci - že Česká inspekce životního prostředí v posledních letech neudělala v areálu Energoaqua žádnou kontrolu zaměřenou na ochranu vod. Co k tomu dodat? Opravdu má někdo z komise schopnost posoudit to vyšetřování? Členové komise měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, tu možnost já jsem neměl, ale podle toho, co... Ano, to je ten rozdíl. To je neuvěřitelné! Takže vy říkáte, že policie, všichni jsou součástí zločinného spolčení? Tam v každé té kapitole, kde se mluví o někom jiném, tak to vždycky nakonec skončí systémem: Inu, Kartágo musí být zničeno. Ona měla vědět, ona tam měla jet, ji to mělo napadnout. Děkuji, já si myslím, že je dobrá. Proto jsme připravili návrh novely vodního zákona, která jednoznačně vymezuje zodpovědnost a kroky jednotlivých úřadů. A připravili jsme také pro vodoprávní úřady metodiku, takovou kuchařku, jak při mimořádných haváriích postupovat. Ostatně, jak jsem říkal, zpráva kroky MŽP v tomto kvituje a zároveň souhlasí i s navrženým rozdělením kompetencí. Novela zákona o vodách rozliší havárii běžnou a havárii mimořádného rozsahu. Zneškodňování běžné havárie bude nadále na vodoprávním úřadu obce a pro objasňování příčin si bude moci úřad vyžádat spolupráci správce vodního toku nebo České inspekce. U havárie mimořádného rozsahu bude vždy práce na zneškodňování nově řídit Hasičský záchranný sbor - z logiky věci. Hasičský záchranný sbor samozřejmě má velitele zásahu, je to organizace služební, to znamená, je to něco, co jsme přesvědčeni, že bude fungovat.
Bohužel nevím, kam zapadá do toho pořadí, ale jsem si naprosto jist, že byla před panem poslancem Podalem. Pauza bude, ale necháme zaznít faktické poznámky tak, aby byly v kontextu.
Ale pokud se jede kontinuálně, tak ji rád tady sdělím.
Pane poslanče, já tady můžu sedět, jak dlouho budu chtít.
Ne, O. K., je dohoda předsedů, co jsem slyšel, že je pauza, takže já tam budu mít jednu faktickou svoji, doufám, že ji nezapomenu, nebo určitě ji nezapomenu. A pak jsem tam přihlášen z rána písemně.
Dobře, děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Abych použil vaše slova - protože to tak prostě je. Dovolím si vznést několik otázek a odpovědět konkrétně. Ryby byly předány v plastovém pytli a odebraná voda v plechovém kýblu. Voda na místě mírně zapáchala." Pane ministře, lžete. To jsou věci, které dodnes nevíme, a inspekce je úspěšně tají a úspěšně je tají i před komisí. Takže to, co tady říkáte, že ta pochybení nastala jenom na straně České inspekce životního prostředí, to prostě není pravda. Česká inspekce životního prostředí kritizuje komisi za to, že neuvedla, kdo a jak přesně znehodnotil vzorky. Ano, některé vzorky byly odebrány vodoprávním úřadem, který to měl řídit, ale následně byly znehodnoceny, vylity nebo odmítnuty. Navíc z vyústí DEZA se měl vzorek odebírat první. On se neodebral vůbec, žádný takový vzorek neexistuje, a to je jedno z těch nejzávažnějších pochybení. Česká inspekce životního prostředí zmiňuje, že v době havárie neměla metodický pokyn, což je samo o sobě špatně. Nicméně i po jeho vyhotovení na požádání komise z něj vyplývá, že inspektor skutečně postupoval špatně při odběru vzorků a nevymezil jasně zdroj kontaminace. Česká inspekce životního prostředí ve vyjádření svádí svá pochybení především na vodoprávní úřad, krajské úřady, hejtmany, dokonce i na hasiče a rybáře, což je naprostá nehoráznost. Nicméně mnoho z nich má bohužel také máslo na hlavě. A teď ke konkrétním dotazům. Existuje takový případ? Nebo se na Bečvě stal zázrak, že první kyanidy začaly otravovat až po třech kilometrech? Ještě tentýž den policie zadala velmi sofistikovaný posudek, kde se vlastně v sedmi otázkách ptá: Dokažte, že to byla Energoaqua. V tu chvíli policie nevyslechla žádného svědka ani oznamovatele. To je ta poctivá práce policie? Nezlobte se, proti tomu se komise musí ohradit. A musím se proti tomu ohradit také jako člen, který hledá pravdu. Pane ministře, proč nebyly odebrány žádné vzorky pod Dezou, respektive když byly, tak byly vylity nebo znehodnoceny? Jak je to možné? To považujete za kvalitní práci inspekce? To je Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad. V zápise vodoprávního úřadu je zcela jasně řečeno, že telefonicky ČIŽP Brno upozornila vodoprávní úřad na blízkost chemičky DEZA a doporučila vodoprávnímu úřadu odebrat vzorek. Proč to nenapadlo také inspektora z Olomouce? Proč to napadlo jenom toho z Brna? To bych mu nevyčítal.
Já jsem nehlasoval pro program této schůze jako jeden ze tří poslanců a já vám chci vysvětlit, proč. Každé naše jednání v této Poslanecké sněmovně, ať chcete, nebo nechcete, je precedentní. Parlamentní vyšetřovací komise byly původnímu pojetí parlamentu jako zákonodárného orgánu cizí. Vyšetřování totiž není projevem zákonodárství, ale exekutivy. Teprve na podkladě jejího návrhu byl institut vyšetřovacích komisí upraven v právním řádu novelou z 30. 10. 1990 zákona o jednacím řádu Poslanecké - Federálního shromáždění tenkrát. Tedy na našem území byl institut vyšetřovacích komisí našemu parlamentarismu velmi dlouho cizí, a to i v době demokratické první Československé republiky. Zaveden byl v době revoluční a v zásadě revolučním způsobem, kdy právní úprava byla přijata až dodatečně v okamžiku, kdy se oprávněně nevěřilo tehdejším mocenským orgánům, Sboru národní bezpečnosti a prokuratuře. Tehdy neplatila v ústavě teorie dělby moci a parlamenty byly nejvyššími orgány veškeré státní moci. Tohoto svého omezení, které si stanovil sám sobě, neboť on je u nás ústavodárce, si musí parlament být vždy vědom a musí ho respektovat. Nejsme v tom výjimeční, i hlasování při pokusu obžalovat prezidenta Trumpa Kongresem USA bylo především závislé na demokratické nebo republikánské příslušnosti hlasujících poslanců a senátorů, ale není to součást v žádném případě naší širší tradice. Proto je ústavní odpovědností poslanců, aby si byli vědomi historických a ústavních okolností zavedení vyšetřovacích komisí do našeho právního řádu i jejich praktického využívání. Naše praxe ukázala, že jde o součást politického boje, byť původně poslání vyšetřovacích komisí bylo a je jiné. Byly u nás zavedeny do právního řádu za zcela jiných okolností - hluboké a oprávněné nedůvěry vůči totalitní policii a prokuratuře. Dnes je ale situace úplně jiná. Náš právní řád svěřuje vyšetřování trestných činů výkonné moci, policii pod dozorem státního zastupitelství. Jen systémové selhání by ospravedlňovalo mimořádný vstup Poslanecké sněmovny do nezákonodárné oblasti do výkonu vyšetřovací činnosti v rámci výkonné moci. Tato situace u nás nenastala. Se vší vážností proto tvrdím, že i současné použití tohoto institutu vyšetřovací komise není vedeno jeho skutečným ústavním účelem jako institutu mimořádného, ale jde jen a pouze o součást stranického předvolebního boje včetně výsledku jeho činnosti. To dávám stranou všechna ta faktická tvrzení. Institut vyšetřovacích komisí je v naší Poslanecké sněmovně dlouhodobě nadužíván a zneužíván. To není chybou jen sněmovny současné, ale i těch předešlých, abych byl férový. Jde o špatnou ústavní i politickou praxi, která by měla být změněna. Pokud změněna nebude, nelze se divit, že výsledky vyšetřovacích komisí budou brány jako výsledky stranického boje, kde rozhoduje momentální politická většina členů v komisi.
Děkuji. Nicméně nyní je skutečně na řadě paní poslankyně Gajdůšková a poté další písemné přihlášky s přednostním právem, jako další pan poslanec Jurečka podle časové značky, kterou tu mám.
Upozornil na to někdo ze strany MŽP, že je tuto situaci potřeba legislativně řešit? A není možné se vymlouvat, že to měly udělat jiné orgány a že to měl dělat víc vodoprávní úřad a víc policie. Tak i oni se měli snažit i po své linii zajistit maximum kvalitních důkazů, které buď vylučovaly, nebo potvrzovaly možný zdroj kontaminace řeky Bečvy. Telefony a komunikace v dnešní době si myslím, že může fungovat i cestou z Brna anebo z Olomouce. Máme rok a dva týdny od té situace a fakticky kromě úpravy... drobných metodických úprav se nezměnilo v legislativě vůbec nic. Za rok se to dá stihnout, když je vůle. Nic takového jsem ze strany MŽP nezaznamenal. Naopak mě mrzí a štve, a myslím, že to štve každého člověka, kdo se na to dívá, když přijde zástupce vědecké obce, udělá pokus, tak místo aby se řeklo: Pojďme se nad tím zamyslet, jestli na tom nemůže být něco pravdy, pojďme s tím člověkem vést dialog a spolupráci, protože je to asi vědec a odborník, ze strany ať už inspekce, nebo ze strany vyšetřovatelů, a pojďme si říct, jestli ten jeho pokus nemá určitou relevanci - ne, vůbec. Smeteno ze stolu, vůbec se o tom bavit nebudeme, naopak na profesora Hrušku a na zástupce rybářského svazu rozjedeme správní řízení. To těžko vysvětlujete lidem, proč takový přístup. Na to nemusím být ani vyšetřovatel, nemusím být ani extrémně vzdělaný člověk na to, že si říkám: To je divné. Co si potom ti lidé mají o tom myslet? Neudělali jsme to. Mě tady štve také to, že tady, pane ministře, říkáte, že tady jsou křivá obvinění.